Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za tu debatu, obzvláště za tu část, která se týkala registru smluv.
Vím, že vy děkujete za tu debatu, já ale poslancům neděkuji za to, aby teď debatovali.
Ale to není primární úkol toho zákona. Proč jsem nepodpořil návrh pana poslance Urbana nad těch 20 milionů. No protože byl špatně napsán. Pokud by bylo stanoveno, že ta dotace bude od 20 milionů a že to bude třeba ale znamenat 70 % obratu, nebo 80, nebo 50 % obratu firmy, a pak se stane povinným subjektem, už bych si to dovedl představit. A tak jsem se vyjadřoval a vyjadřuji dále. Ještě bych chtěl jenom doplnit to, co se zapomíná a z čeho pramení hodně námitek. Možnost zveřejnit smlouvu mají obě strany. Nejsou v nerovném postavení. Stejně tak dodavatel jako odběratel, ten veřejnoprávní subjekt jako ten dodavatel služeb, případně prací, na obou stranách je možno smlouvy zveřejnit, takže nemůže dojít k nějakému nerovnému postavení, které by mohlo vést ať už k vydírání, nebo nějakým nekalým praktikám. Chtěl bych vás požádat, abyste v hlasování, které nás čeká, nehlasovali a nepodpořili senátní návrh, protože je nefunkční, slušným bude překážet a neslušné nijak neomezí. A než bychom vyráběli zbytečné předpisy, prosím, nedělejme radši žádné. Lepší je skutečně nic než zákon v senátním znění. Samozřejmě bych byl rád, kdyby se tady našly hlasy pro sněmovní verzi. Takže vás žádám a vyzývám k tomu, abyste nehlasovali pro senátní verzi, protože senátní verze není registr smluv, a abyste hlasovali pro sněmovní verzi, abyste setrvali na svém názoru, který už jste tady projevili 18. září.
Děkuji panu navrhovateli. Nyní se ptám na závěrečné slovo pana senátora. Prosím, pane senátore.
Děkuji za slovo. Já bych využil této příležitosti a odpověděl bych na dva dotazy, které byly na mne, a to dotaz pana poslance Adamce. My smlouvy samozřejmě už zveřejňujeme několik let na elektronické úřední desce. V tom vůbec není problém.
Děkuji panu senátorovi. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. O usnesení, tak, jak jsem je přednesl, o verzi vrácené Senátem, dávám hlasovat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Uvědomte si, že zákon o zadávání veřejných zakázek zpackala Nečasova vláda. Zeptejte se pana předkladatele registru smluv, kdo se podílel na přípravě tehdejší novely zákona o veřejných zakázkách. Byli to oni. Souhlasím tady s kolegou Petrů, který tady mluvil o Rekonstrukci státu. Uvědomte si, kdo tu Rekonstrukci státu podporuje. To si to, sakra, nikdo neuvědomujete, o co tady jde? Tady jde o to, zlikvidovat náš stát, tady o nic jiného nejde!
Děkuji za slovo. On tady není.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček, po něm pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Není pravda, že by nevznikla žádná studie. Já doufám, že víte, že byla zpracována na Ministerstvu vnitra studie možných ekonomických dopadů a že byla k dispozici. My jsme tam zavedli několik dalších ochranných opatření. To znamená, dali jsme tam záchrannou brzdu. Takže já vím, že to není úplně řešení každodenní, ale on je to v podstatě částečně i vládní návrh. To není ryze sněmovní iniciativa a nějaké dopady jsme studovali a věnovali jsme se tomu. Když mluvíte o negativních dopadech, mně pořád chybí - a to mi chybí u všech - nějaký jeden konkrétní případ a o tom se bavme. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy nám ten zákon ze Senátu vzali, vykastrovali ho. Když ho nezamítli, tak ho vykastrovali.
Dovolte několik, možná ne zcela souvislých poznámek k vystoupení mých předřečníků. Dvakrát tady padlo, že současnou právní normu o veřejných zakázkách zpackala Nečasova vláda. Nečasova vláda se zákonem o veřejných zakázkách významně snažila zvýšit transparentnost a významně přitvrdit vůči klientelistickým vazbám. Tak to opravdu chcete? Já patřím ke generaci, která dneska už může říct vzhledem ke svému věku, že i v okamžiku, kdy mi není zrovna volno, tak vždycky mohu říct, že pamatuji ještě horší časy, že pamatuji doby, kdy lidé, kteří měli skutečnou moc, říkali: Oni chtějí zničit náš stát! Pan poslanec Stupčuk má pravdu. Ano, tento zákon, když bude schválen, tak zruší některé vazby. Odpovězme si, jestli je to dobře, nebo špatně. Vzhledem k té generační vzpomínce, vzhledem k tomu, že se domnívám, že je dobře, že zruší ty vazby, tak zareaguji ještě na tu větu, že byť s tou myšlenkou pan poslanec souhlasí, tak s tím návrhem zákona se zcela neztotožňuje, tak si vzpomínám na řadu lidí ve věku mého otce, kteří říkali: Soudruzi, ano, já jsem zaujal zcela jasný občanský postoj, ale ujišťuji vás, že se s ním zásadně neztotožňuji.
Nyní tedy s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Černoch a připraví se pan poslanec Klán. Rušíte faktickou poznámku, dobře. Nyní tedy pan poslanec Klán a připraví se pan poslanec Stupčuk s faktickou poznámkou.
Já prostě, dámy a pánové, nedám pokoj. Byla tady řeč o dopadových studiích panem poslancem Vondráčkem, vaším prostřednictvím. Ale já vím ještě o dalších a ještě to psali vaši kamarádi z Rekonstrukce státu, že mají další analýzy, které se lišily o mnoho milionů. V jaké dopadové studii je pravda? Já si myslím, že moc velká nebude, protože občana, jedinečného občana to tolik zajímat nebude, možná to bude zajímat nějaké lidi, co sedí třeba i na galerii, a další, abych to řekl takhle. Takže která dopadová studie je vlastně pravdivá? A to registr smluv rozhodně nedělá!
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová.
Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, že po více než půl roce od opětovného předložení těchto tří velmi důležitých norem se dostáváme dnes do druhého čtení. Ještě jednou vám děkuji, že jste ten návrh podpořili. Roční odklad v předložení zákonů jsem považovala a považuji za zbytečný, ale budiž, stalo se. Zbytečné ani kontraproduktivní však určitě nebylo prodloužení lhůty na projednání těchto zákonů ve výborech, na to si pamatujete v létě. Takže děkuji i všem legislativcům, kteří se podíleli na tom, že bylo dodrženo pravidlo respektu k vzájemné provázanosti těchto legislativních norem. Nepovažuji to za šťastné, protože bych byla raději, kdybychom se plně soustředili na profesionální armádu a na aktivní zálohy. Protože skutečně jak naše armáda, tak aktivní zálohy se potýkají s masivním nedostatkem lidí. Není to jenom o tom zákoně. Rozdíl by i nadále zůstal pouze v tom, že zatímco vojáci z povolání mají povinnost pojistit se u Vojenské zdravotní pojišťovny, vojáci v aktivní záloze by neměli povinnost, ale mohli by se do této pojišťovny přihlásit dobrovolně. Vyjmenuji ty nejhlavnější. Platí, že Vojenská zdravotní pojišťovna na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven v důsledku svého specifického charakteru chrání také utajované informace podle zvláštních právních předpisů týkající se jejich klientů, což obzvlášť v dnešní době může být aktuální téma. Druhý argument, který vám sem předkládám, je ten, že jistě je v zájmu armády a Ministerstva obrany, aby zdravotní stav aktivních záloh byl co nejlepší.
Dnes od 15.45 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Langšádlová, dnes od 16.00 hodin se omlouvá paní poslankyně Benešová, dnes od 16.30 do 23.45 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek a dnes od 17.30 do 18.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška. Nyní se nikdo nehlásí s faktickou poznámkou, v tom případě udělím slovo panu poslanci Blažkovi. Prosím, máte slovo. Připraví se pan ministr Mládek.
V jednom aspektu navážu na pana poslance Chvojku, a to v tom, že já také zcela jistě nepatřím mezi nějaké oblíbence různých aktivistů, včetně Rekonstrukce státu, a mohl bych tady hodiny a hodiny mluvit o tom, co mi vyváděli a vyvádějí zejména brněnští aktivisté. Nicméně to, jestli mě někdo má rád, nebo nemá rád, by mi nemělo zatemňovat zdravý rozum. Ukončíme ho dnes tím, že neschválíme vůbec nic? Tady bych chtěl jenom varovat: Všechno na světě, co člověk vytvoří, se nemá přehánět. Představa toho, že bude existovat nějaká společnost či stát, kde bude všechno veřejné, všechno se bude vědět, to už tady bylo v minulosti mnohokrát, a žádný takový stát nemá šanci na přežití už jenom proto, že také existují okolní státy. Odkazuji i na nejmodernější americkou literaturu, která se zabývá dopady těch sunshine laws. A v čem jsou ty důsledky? Tento zákon, který zde máme, si myslím, že je v míře rozumné. Je to naprostá hloupost si tohle myslet! Poznámka pana kolegy z komunistické strany Klána o tom, kdo financuje Rekonstrukci státu, jestli to jsou Američané či Britové nebo nevím kdo - víte, co je na tom nejsmutnější? Debatu, kterou my vedeme o tom, jestli nějaká společnost má všechno vědět, nebo nemá, ta není první, ta se vedla mockrát. Tam máte všechno to, co my tady řešíme. Čili nevěřme tomu, že to takhle jde. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Urban.
Rozdíl mezi governmentem a governancem. My nebudeme fakticky vládnout a ten registr smluv může také způsobit, že pod tlakem nadnárodního kapitálu my se budeme vzdávat svých vlastních možností tady normálně v našem národním státu vládnout. To je ten rozdíl, co ten nadnárodní kapitál dělá. On tlačí národní státy k tomu, aby se vzdaly svých regulačních možností. To by mě zajímalo, protože přece jenom je to starosta poměrně velkého... ne velkého města, ale města, na které se registr bude vztahovat.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Urban a připraví se pan poslanec Blažek. Prosím.
Dvě krátké poznámky. Mně je úplně jedno, kdo kontroluje a platí Rekonstrukci státu. Mně spíš vadí to, jakým způsobem přistupovala Rekonstrukce státu před volbami k vám i ke mně tady v Poslanecké sněmovně. No dobře. Zkusili to, nevyškrtali mě. Ale nejde o mě. Jde o ten nátlak, o nějaký zákon, který tady nebyl napsán, že se máte zavázat, že ho budete za každých okolností podporovat. To je první poznámka. Druhá poznámka. To tam v tom bylo také. Proč jste to nepodpořili, když vám tolik jde o to dívat se na veřejné prostředky?
Některé návrhy, které v průběhu projednávání padly a které vyplynuly z dosavadní praxe fungování aktivní zálohy a potřeb jejich příslušníků, se během projednávání podařilo vyřešit úpravou pravidel, která ani nejsou součástí zákona, ale bylo a je žádoucí je v souvislosti s ním přenastavit. Já bych poprosila kolegy, aby tady na mě nepokřikovali a neťukali si na hodinky. Já jsem tady trpělivě tři hodiny poslouchala debatu o smlouvách a o registru smluv.
Já jsem jenom chtěl respektovat to, že máte vůli to projednat, proto jsem vám do toho projevu nezasahoval.
Já jsem žádného z kolegů neoslovila, řekla jsem kolegové.
Tak prosím, pokračujte.
Mám pocit, že se nám podařilo předloženou materii posunout o obrovský kus směrem k vytčenému cíli, tedy k tomu, aby se tento zákon dal nazývat i náborovým, jak jsem tady zmiňovala už při projednávání branného zákona, a aby zájemce o službu v aktivní záloze a potažmo v armádě spíše přitahoval než odrazoval. To je to, co nejvíce potřebujeme v současné chvíli - zvýšit nábor a připravenost nejenom profesionálních vojáků, ale i záloh Armády České republiky. Přihlásím se ještě krátce do obecné rozpravy a pak do podrobné rozpravy, kde načtu pozměňovací návrhy.
Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní zpravodajka.
Děkuji. Navrhovala jsem určité navýšení finanční odměny pro příslušníky aktivní zálohy a rovněž pro studenty vysokých škol, kteří se do aktivní zálohy přihlásí. To byl vlastně i návrh ministerstva, které chtělo v tom svém návrhu motivovat zejména studenty vysokých škol. Nad tímto návrhem jsme tehdy ve výboru pro obranu nenalezli shodu. Navrhovala jsem částku vyšší, nakonec jsme se s panem ministrem obrany dohodli na určitém kompromisu. Tím důvodem je naše společná snaha motivovat studenty ke službě v aktivní záloze a pak eventuálně ke službě v profesionální armádě, protože doplňování armády mladými a hlavně vzdělanými lidmi je jeden z klíčových úkolů, který před námi stojí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou, první je přihlášená paní poslankyně Jana Černochová. Prosím v podrobné rozpravě.
Chtěla bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 3231 a který jsem zde představila v rámci obecné rozpravy.
Nyní pan poslanec Antonín Seďa v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 3035, ve kterém jsou uvedeny písemné pozměňovací návrhy k tisku 456, s jedním doplněním. Omylem se přidal text, takže v bodě 2 pozměňovacího návrhu... Děkuji.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Ve druhém čtení nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat nyní ve druhém čtení, a proto končím tento bod. Ještě mi dovolte načíst nové omluvy. Pan předseda klubu ODS, prosím.
Dělám to nerad. Zase budeme něco řešit za vládní koalici. Ale fakt si tu knížku už někdy přečtěte, máte ji všichni. Pokud nebudeme hlasovat, můžeme jednat. Pane ministře, můžete klidně k tomu mikrofonu mít úvodní slovo. Přečtěte si jednací řád.
Žádám, aby předložený návrh uvedl ministr obrany Martin Stropnický.
Ze všeho nejlepší by ale bylo, kdybychom nejdříve zavedli opravdu skutečné protikorupční zákony, o kterých jsem mluvil výše, a poté se zabývali registrem smluv. Jinak totiž stavíme dům od střechy a to nemůže dopadnout dobře, protože i cesta do pekel bývá často dlážděna dobrými úmysly. Vzhledem k tomu, že Senát požádal vládu o vypracování dopadové studie k registru smluv, navrhuji přerušit tento bod do doby, než tato studie bude předložena. Děkuji za pozornost.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Ivana Adamce. Chcete dát hlasovat hned? Dobře. V tom případě se omlouvám. Jedná se o procedurální návrh. Eviduji ještě žádost o odhlášení. Myslím, že jsme už všichni přítomni. Já pouze zopakuji procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. V tom případě budeme pokračovat v projednávání daného materiálu. Eviduji několik faktických poznámek. Máte slovo.
Dámy a pánové, já tady nechci hovořit k navrhované předloze. Tady si myslím, že to tak jednoznačné není. Tady vlastně to náklady stát bude. Takže já bych byl rád, kdyby toto tady zaznělo, protože samozřejmě mi to pak potvrzuje tu myšlenku, že už tady dva roky neděláme nic jiného, než se bavíme o něčem, co v praxi vypadá úplně jinak.
Boj proti korupci vůbec nespočívá v tom, že se zavede nebo nezavede nějaký registr smluv.
Na tuto otázku jsme se ptal pana ministra včera na rozpočtovém výboru. Odpověděl mi, že sportu bude přidáno 500 milionů korun navíc. Zdůrazňuji - 500 milionů korun navíc. Děkuji za pozornost.
Nyní mám faktickou poznámku paní poslankyně Lorencové.